Pan kolega Babiš, opakovaně, pokud se nepletu, o vydání žádal, sám s tím souhlasil. Pan poslanec se nedostavil, poslal dopis.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji mnohokrát za slovo. Buď tři, nebo čtyři body. První bod. Takže v tomto smyslu mě tyto projevy vůbec nepřekvapily. Přiznám se, že mě lehce vystrašily projevy paní kolegyně Válkové a kolegy Vondráčka, opět vaším prostřednictvím. Proč mě vystrašily? Vystrašily mě tím, že bývalá ministryně spravedlnosti, bývalý předseda Poslanecké sněmovny, to znamená vrcholní představitelé České republiky, co tím vyjadřují? No, vyjadřují tím nedůvěru k moci soudní, k jednomu ze tří pilířů českého ústavního systému. Vyjadřují tím, že nedoporučují vydání, že zřejmě nevěří tomu, že by moc soudní zafungovala v této konkrétní věci. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR." Takže jsem docela zvědav - rozumím tomu, že v poslaneckém klubu hnutí ANO nejsou pouze členové hnutí ANO, ti asi budou hlasovat volně, ale jsem zvědav, jak členové poslaneckého klubu hnutí ANO, kteří členy hnutí ANO jsou, dodrží svůj vlastní morální kodex.
Nyní se objevily dvě faktické poznámky. První z nich je od pana poslance Víta Vomáčky.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se opravdu vejdu do faktické poznámky. Já jsem tady velmi bedlivě poslouchal i mnohdy zajímavé interpretace a zdůvodnění a podobně. Nejsem právník, jsem zootechnik, jsem dlouholetým starostou, a proto mě spíš vyděsila taková ta konstrukce, co tady - prostřednictvím předsedající - pan kolega Růžička pronášel o policii. Buďme v tomto opatrní, nedávejme takovéto signály našim občanům.
Také děkuji za dodržení času. Pak ještě faktická pana poslance Růžičky. Prosím.
Ony se na to dívají trochu jinak, takže ony to budou opravdu posuzovat ze svého pohledu. To je moje vysoká důvěra.
Obce se zbavovaly svých bytových fondů, nemohou nabídnout de facto lidem u sociálního vyloučení žádné další ubytování. A já si pamatuji, že my jsme nachystali na MMR, Klára Dostálová, zákon o dostupném bydlení, který tady naopak zase současnou koalicí přijat nebyl.
Děkuji, paní předsedající. My se tady bavíme, nebo ten zákon je hlavně na osoby, které pracovat nechtějí. To je to důležité říct. Ničí byty, to je důležité říct, že ty byty ničí. Máme obchodníky s chudobou, kteří parazitují na těch nejchudších, to se shodneme. My jsme již několikrát poslali všechny kontroly, hygienu, hasiče... Nám se v Sokolově stalo to nejhorší, co se stát mohlo, že ti lidé se opravdu rozmístili v celém městě, kde obchodníci s chudobou skupují byty. Takže musím říct, že to, že jsou rozptýleni, bylo to nejhorší, co se nám mohlo stát. Paní místopředsedkyně, prostřednictvím paní předsedající, hovořila o masivní podpoře ve školách. Nebo takhle, možná ještě kdyby vlastně... Město Sokolov bylo úplně první v republice, které bezdoplatkové zóny zavedlo. Ty rodiny se nám stěhovaly třeba po měsíci a my jsme nebyli schopni zahájit vůbec žádnou sociální práci, ale vůbec žádnou, protože jsme nevěděli, kde jsou. Ale bohužel, pak přišlo to rozhodnutí, které to zase zvrátilo.
Vážení kolegové v pravé části, prosím, abyste dali možnost, aby paní poslankyně mohla dokončit svůj projev v důstojné atmosféře. Děkuji.
Děkuji mnohokrát. Je to tak, že se přihlásí poslední den v měsíci, odhlásí se první den měsíce následujícího a my se o něj všichni dva měsíce pěkně postaráme. On se nám směje do očí. Řešila jsem to ještě s paní Sadílkovou, s paní generální ředitelkou Úřadu práce , prostě ta díra je tam pořád. Dřív jsme měli jenom toho jednoho, dnes už jich máme patnáct. Další problém je příbuzenská pěstounská péče. Kdybych mohla ještě k těm starostům.
Přihlašuji se k tomu, co jsem uvedl jako usnesení číslo 18 a číslo 19 mandátového a imunitního výboru. Takže byl jeden vystupující a já navrhuji hlasování.
To bylo závěrečné slovo v rámci všeobecné rozpravy. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Nikdo se nehlásí. Ano, děkuji, myslím si, že to takto bude stačit. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? První bychom měli projednat bod číslo Předložený návrh uvede ministr dopravy Martin Kupka, kterého prosím, aby se ujal slova. Nezpochybňujete hlasování, čistě pro zápis.
Vztahy mezi Českou republikou a Korejskou republikou v oblasti civilního letectví jsou upraveny mezinárodní dohodou z roku 1990, která byla několikrát změněna, nicméně to, co v tuto chvíli představuje návrh, je nová dohoda, která byla projednána už předchozí vládou v září 2019, a dokonce byla podepsána. Nová dohoda přináší především jistotu pro přímé letecké spojení mezi Prahou a Soulem i další možnosti spolupráce leteckých dopravců obou stran.
Děkuji pěkně, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Korejská republika představuje významného obchodního partnera České republiky. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Administrativní a správní výdaje budou hrazeny z rozpočtu odpovídajících ministerstev a Úřadu pro civilní letectví. Jedná se o mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie, bude tedy po vyslovení souhlasu obou komor Parlamentu předložena k ratifikaci prezidentovi republiky. V tuto chvíli vás i já žádám o podporu tohoto materiálu.
Děkuji pěkně, pane zpravodaji, za vaši zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím. Má někdo jiný návrh než zahraniční výbor, aby projednal tento tisk? Budeme tedy hlasovat o přikázání materiálu k projednání zahraničnímu výboru. Já zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto tisku a já jeho projednání pro tuto chvíli ukončím. Prosím pana ministra dopravy Kupku, aby se ujal slova.
Děkuji. Prosím. Pan zpravodaj shrnoval probíhající rozpravu, já se nedomnívám, že překročil svoji pravomoc. Děkuji. Počet se již ustálil. Já tedy zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 140 bylo přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 112, proti 63, návrh usnesení byl přijat. K hlasování?
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Proto opakuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Zahajuji jej a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?
Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo. Já z jiného soudku. Předběžně jsem to konzultovala i ve vládních klubech.
Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, hlasujeme o něm bezprostředně bez rozpravy. Kdo je proti? Naše jednání tedy bude pokračovat i po 19. hodině. Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Prosím, máte slovo.
Tady to bylo výrazně kratší dobu, protože jsme si ani nevyžadovali spis.
To je další náhoda? Pan komisař však již nyní ví, že k pochybení došlo, a dokonce že toto pochybení je úmyslným trestným činem. Text návrhu usnesení byl již připraven před jeho vlastním projednáním, fyzicky ležel na stole před členy výboru. Diskuse i samotné projednání policejní žádosti tak podle mého názoru byly pouze formální i přesto, že jsem se pokusil doložit, že policie záměrně zatajuje důkazy před Poslaneckou sněmovnou - důkazy, které tu pohádku o Čapím hnízdě bourají. Nicméně na tom textu připraveného usnesení, které máme na stole, se nezměnilo vůbec nic. A víte, ještě poznámka kolegy Humla, který tehdy byl členem mandátového výboru, že se v mém případě zdá, že ta celá záležitost je nějaká ohnutá, svědčí o tom, že nejsme zdaleka sami, komu se zdá, že celá ta věc není úplná náhoda. Tímto se omlouvám kolegovi Humlovi, ale prostě to tam tak zaznělo. Po tomto výčtu mi, kolegyně, kolegové, dovolte ještě jednou zrekapitulovat, co jsem měl vlastně podle pana komisaře Nevtípila spáchat. Jak uvádí ve své žádosti Sněmovně, měl jsem spolu s kolegy z představenstva ZZN Pelhřimov prodat nepotřebnou dceřinou společnost bez výběrového řízení dětem pana Babiše a jeho manželce. Tímto krokem jsme měli zakrýt skutečnou identitu pana Babiše. Aspoň právníkům v této Sněmovně? Skrývat skutečnou identitu pana Babiše tím, že to prodáme jeho dětem a jeho ženě? Já se znovu ptám: Je to smlouva, která existuje, je podepsaná oběma stranami, existují doklady o zaplacení kupní ceny a předávací protokol na převzetí akcií novými nabyvateli? Tyto všechny doklady má policie k dispozici. Tak se znovu ptám, co je na této smlouvě fiktivní? Cílem bylo vždy logicky a takové operaci vydělat, což si myslím, že je v podnikání normální. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi známa i snaha některých z vás bagatelizovat načasování doručené žádosti. Znám ten argument, že každý rok se konají nějaké volby, a policie by tak nemohla vůbec konat. Ale přiznejme si, že stojíme pár týdnů před celostátními volbami, které se konají jednou za čtyři roky a mají rozhodovat o dalším směřování naší země, a to určitě není náhoda. Nemohu se zbavit dojmu, že projednávání našeho vydání k trestnímu stíhání má sloužit k jedinému účelu, a to je poškození našeho mediálního obrazu. Já jsem sice před svým působením v politice, nebo ve vysoké politice, protože jsem dlouho působil v politice komunální, působil v komerční sféře, v níž nejsou promíjeny chyby ani osobní selhání a osobní odpovědnost máte za každé jednotlivé rozhodnutí. Já vím, že Sněmovna není soud a nemůže posuzovat vinu či nevinu kohokoliv z nás tady, ale děsí mě, že ve Sněmovně není ani ochota vnímat konkrétní lži a fabulace v žádosti o vydání poslanců. Dámy a pánové, cílem mého vystoupení není vás žádat nebo prosit, abyste mě nevydávali, nebo nás nevydávali, protože se toho nebojíme. A já se nebudu účastnit této špinavé hry tím, že bych vám doporučoval nebo žádal, jak máte hlasovat. Dnešní hlasování ve skutečnosti bude největším testem nás všech a s námi české demokracie. Celé měsíce to bylo veřejným tajemstvím, že máme být obviněni, pan předseda Babiš a já. A je proto jen na vás a na vašem svědomí, jak dnes budete hlasovat. Andrej Babiš ani já dnes nemůžeme podle mého soudu prohrát. Když nás vydáte, bude to naše morální vítězství. Když nás nevydáte, bude to naše morální satisfakce. Věřím v profesionalitu státních zástupců a nezávislost soudu. V našem případě a ke škodě české demokracie bohužel až po volbách, protože do voleb se nestane asi nic. Ale účel tohoto politického komplotu poškodit naše hnutí byl naplněn, ale taková je bohužel zatím naše česká politika. Děkuji za pozornost."
A ještě než dám slovo panu poslanci Faltýnkovi, přečtu omluvy. Předám slovo panu poslanci Faltýnkovi a také zde se vyměníme s paní předsedkyní.
"Takže ještě jednou hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Už jsem to říkal několikrát a prosil jsem pány redaktory, aby se podívali do obchodního rejstříku. Já jsem opravdu nikdy v této společnosti v orgánech neseděl. Ale to není podstatné. Já jenom touto formou prosím, aby naše veřejnoprávní Česká televize aspoň sem tam informovala objektivně. Nyní tedy k té konkrétní věci. Podle mého názoru je to kompilát událostí, které se sice před deseti lety odehrály, ale probíhaly trošku jinak. Množství z těch věcí jsem si už nepamatoval, samozřejmě, po těch deseti letech, ale při přečtení žádosti jsem si potom vše postupně vybavoval. A teď vám řeknu, co mě k tomu přesvědčení vede. Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v ten okamžik jsou skutečné důvody? Za druhé - a já se omlouvám, že se možná budu opakovat v tom, co říkal pan předseda Babiš, nicméně za druhé - vyšetřováním byl pověřen policista, u něhož byly Vrchním soudem v Praze vysloveny důvodné pochybnosti o jeho neovlivnitelnosti, profesionalitě a nestrannosti. "Za třetí, celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a - omlouvám se za ten výraz - úplných nesmyslů. Mluvím o žádosti, jíž předcházelo rok a půl policejní šetření. Ono je to tam znovu! Ale já se k tomu dostanu. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti. Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta uváděná v žádosti ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. Ve své žádosti také pan komisař Nevtípil píše, že akcie společnosti ZZN AGRO noví majitelé nepřevzali a nezaplatili za ně, což je další lež. V této souvislosti si vzpomínám na dotaz kolegy Romana Sklenáka, zde nyní nepřítomného, na mandátovém výboru, který se mě ptal, jestli jsem byl fyzicky přítomen při předávání akcií. Nebyl, pro mě to skončilo rozhodnutím představenstva, kterého jsem byl členem, a podpisem kupní smlouvy. Vsuvka: Do dneška se nezměnilo nic. "Žádné důkazy o čemkoliv fiktivním, účelovém či návodném v žádosti ani ve spisovém materiálu však nejsou.
Já jsem taky ve svém příspěvku o vině či nevině ani na vteřinku nemluvil. A já děkuju za korektní debatu a pana kolegu jsem nechtěl vystrašit.
Nyní je přihlášen pan poslanec Růžička s faktickou poznámkou, prosím.
Já jsem tady řekl svoji osobní zkušenost, můžete si přečíst rozsudek, kde je to jasně napsáno, takže já jsem tady neřekl nic nového. A to, aby občané nemohli vědět, že policie v některých případech svoji práci nedělá dobře, tak to chcete, abych tady lhal?
Vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedkyně. A jak jsem viděla, tak už to citují i Novinky. Můj právní názor je jednoznačný na základě zkušeností, mé praxe, znalosti judikatury a právních předpisů především. Když má někdo jiný právní názor, prosím - a od toho jsme tady, kolegyně a kolegové, abychom si ho řekli. Ale strašit se vzájemně určitě nemusíme a já bych byla poslední, která by někoho chtěla strašit. Já to popravdě řečeno ani neumím.
Myslím si, že Kravaře, policie říká o tom, že Kravaře jsou top, protože dokonce i zoofilii jsme tam měli, vraždy jsme tam měli a tak dále, vždycky jsem spolupracoval s policií, vždycky jsme se dohodli. Policie se vždycky chovala slušně. Je to krásný vzkaz naší veřejnosti! To je všechno.
Také děkuji. Další přihlášený s přednostním právem - pan předseda? Nebo s faktickou?
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem hnutí SPD. Podle mého názoru se na celé té kauze nic nezměnilo a nezávislý soud by měl říct, kde je pravda. Ale zdůrazňuji: Věřím, že je to naposled.
Ale asi není řešením třeba imunita zastupitele. Omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího... To, jestli se to, pokud tak stalo, je trestným činem, to musí říct soud a je samozřejmě věcí státního zástupce, aby to prokázal.
Pokračujte, prosím. Pan předseda Benda s přednostním právem.
Myslím, že musíme dnešní jednání ukončit.
K naplnění účelu trestního řízení není vhodné ani předání trestního řízení podle Evropské úmluvy o předávání trestního řízení.
Pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně, pane zpravodaji, za vaše vystoupení. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho neeviduji, obecnou rozpravu tedy končím. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova není, proto přistoupíme k tomu, přikázat návrh k projednání výborům. Není tomu tak, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Budeme pokračovat bodem číslo